Dnes máme v Poslanecké sněmovně seminář k našemu pokroku, na který jste všichni zváni. To znamená, ten jízdní řád včetně harmonogramu je velmi jasný. A já ještě jednou opakuji, jakákoli změna příspěvku na péči musí jít ruku v ruce s novelou zákona 108, bez toho, si myslím, že ty zásahy do systému by byly kontraproduktivní. Co se týká mých osobních preferencí, tak já mám dvě varianty, které si myslím, že by dávaly smysl, nicméně to bude právě záviset na systému financování v sociálních službách, proto je nebudu uvádět. V každém případě mohu ale říci, že by ten valorizační mechanismus neměl být povinný, protože u nepojistných sociálních dávek nemáme povinný valorizační mechanismus, ten máme pouze u těch pojistných.
Ještě stihneme jednu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Alena Gajdůšková z dnešního jednání od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Máte slovo, prosím.
Já děkuji, pane předsedo. Ale chtěla bych říci, že to není jenom o samotném příspěvku na péči. A jsem přesvědčená, že je opravdu nutné neřešit jenom valorizaci příspěvku na péči, ale celý mechanismus.
Můžeme se o tom bavit, že blikající automat je tak strašná věc, že se prostě zákonem nechají rozbít a nikdo na nich nesmí hrát pod nějakými pokutami. Ale vy do toho montujete daně. Takže teď se snažíte dosáhnout, aby ta krabička stála 200 korun nebo kolik těm občanům, a argumentujete jejich zdravím. To samé se stane s alkoholem. Čili nedává to sebemenší logiku. Takže je to ve vašem vlastním zájmu takovéto pokusy nedělat.
Nyní s faktickou poznámkou Pavel Plzák a poté pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji za slovo. Já nevím, kde k tomu přišel, ale co mě jako spotřebitele zaráží, že když si jdu koupit láhev přívlastkového vína, tak dneska ta sedmička už je dražší než sedmička tvrdého alkoholu. Jestli jste si toho všiml. Děkuji. Takže já si myslím, že ta rezerva na nějaké zdražení tam asi možná je.
Máte slovo, pane poslanče.
Přesto, než představím svých pět pozměňovacích návrhů, tak mi dovolte, abych řekl pár slov obecně k tomuto daňovému balíčku. Vláda tím, mimochodem, porušuje i vlastní vládní prohlášení, ve kterém říká, že nebude zvyšovat daňovou zátěž. A aby se to marketingově zakrylo, tak to vláda vykládá jako nějakou bohulibou záležitost, a tak na první pohled zvýšení daní jde do, řekněme, nepopulárních sektorů. Ale je tam i pár návrhů týkajících se bydlení. Pokud by skutečně ta motivace byla taková, jakou tady říkáte a jakou tady říkala paní ministryně, tak by vláda předložila daňově neutrální řešení. Tak hospodaření se státními financemi, jak vidíme, se za poslední dobu vytrvale zhoršuje. Dokonce podle stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu je rozpočet připraven na případnou recesi hůře, než tomu bylo před deseti lety. Přesto, že jste měli takové štěstí, že jste poslední rozpočet tvořili v ekonomickém růstu. Navíc složená daňová kvóta vytrvale roste. Znamená to, že se v ekonomice více přerozděluje, a bohužel stále vláda nemá dost. Já bych se rád mýlil, rád bych to i uznal, kdybych se mýlil, kdybyste podpořili naše pozměňovací návrh, které si vám některé z nich dovolím představit. První pozměňovací návrh, který je pod číslem 3374, je vaše oblíbené a naše oblíbené zrušení daně z nabytí nemovitosti. Včera se o tom tady hodně diskutovalo. Pořízení bydlení se stává problémem pro střední třídu a zrušením této daně jim alespoň částečně dokážeme ulevit. Další pozměňovací návrh, který jsem nahrál do systému pod označením 3372, je návrh na zvýšení limitu pro povinnou registraci DPH na 2 miliony korun. Registrace k DPH je takovým výrazným skokem pro podnikatele, co se týká jejich administrativních povinností, ať se to týká vedení daňové evidence, nebo podávání kontrolního hlášení. Od vstupu do Evropské unie od 1. května 2004 se hranice pro DPH nezvedla a mezi těmito roky, díky inflaci, ekonomickému růstu posledních let, se navýšil počet povinně registrovaných subjektů z důvodu překročení stávajícího limitu 1 milion ze 43 tisíc osob na skoro 116 tisíc registrovaných subjektů.
Možná v jiném čase. On vydělal, koupil, pak to prodal někomu, pak má z toho nějaké peníze. Ale vydělávají oba dva.
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Votava.
Protože to zdražuje cenu té nemovitosti. A mělo to zůstat tak, jak to bylo.
Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Munzar. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Ten převod v osobě daňového subjektu nevedl ke snížení cen nemovitostí. A co můžeme udělat pro ně, tak bychom udělat měli.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Teplo můžeme charakterizovat jako třísložkové. Samozřejmě to teplo je nějaká energie, to znamená, je to nějaká hodnota. Druhý případ tepla jsou klasické energetické podniky, které vyrábějí elektrickou energii. To se dělo samozřejmě jak u výrobních podniků, tak u podniků vyrábějících elektrickou energii. Samozřejmě konkurenceschopnost takto vyráběného tepla je vícesložkový problém. Ti, kteří již podstoupili to martyrium, kteří absolvovali nějaké kroky a realizovali, protože to cítili jako potřebu. Ano, máme to. Těžko je asi donutíme, aby se zpátky připojovali nebo řešili, takže tady ano, určitě by měla být zachována určitá možnost to využít. Druhý pozměňovací návrh míří proti těm spekulacím s tímto teplem, které je zvýhodněno. Čili aby byla zachována tato výjimka pouze na neplátce DPH, a tím by se velice rychle rozlišili ti, kteří jsou obyvatelé, to znamená ti, kteří mají tu domovní kotelnu jako nájemníci, oproti těm, kteří toto využívají ze spekulativních důvodů. A třetí možnost k stejnému tématu je odložení platnosti tady tohoto návrhu.
S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek. Máte slovo.
Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové.
Jednu politickou a jednu procedurální. Takže dělejte dohody politické s Jaroslavem Faltýnkem. Kdyby dohoda nebyla, neřeknu vůbec nic. Teď poznámka k jednacímu řádu. Ten návrh hlasovatelný není. Kdyby ten návrh zněl po pevně zařazených bodech přerušení, tak je to v pořádku. Ale pochopil jsem, že takhle to nemyslí.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Pokud to takto bude, tak se nedá nic jiného dělat.
Ale toto je postup, který plně odpovídá jednacímu řádu. Pokud Sněmovna uzná mimořádné okolnosti - chtěl bych slyšet, jaké jsou, to by mě docela zajímalo.
Máme velmi složitou situaci, protože nemohu dát hlasovat o něčem, co nás uvede do rozporu s jednacím řádem.
Jako první hlasování bude hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí s tím, že nastaly důvody, pro které bude mimo dobu pro změnu pořadu schůze hlasovat o změně pořadu schůze v tuto chvíli. Potom, pokud toto hlasování dopadne dobře, tak je možné hlasovat návrh kolegy Faltýnka.
Děkuji. Každopádně vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nestandardní nástroj, očekávám, že pan předseda Faltýnek řádně zdůvodní, jaké mimořádné okolnosti nastaly k tomu, abychom postupovali tímto způsobem.
Pan předseda Kalousek.
Já tady samozřejmě souhlasím s výkladem jednacího řádu, tak jak ho řekl pan předseda Filip. Ale nemyslím si, že o tom prvním bodě můžeme hlasovat, protože to by ho musel někdo navrhnout.
Ano. Návrh, který je v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo. Podruhé řekl, že to je jeho návrh. Já jenom na vysvětlenou.
Takže pardon, beru tedy na vědomí, že to pan předseda Filip navrhl. Ale abychom o tom mohli hlasovat dostatečně poučeně, mohl by prosím pan předseda Filip sdělit ty důvody, které nastaly... Jaksi mimořádná situace... Co je tím důvodem, protože Sněmovna má mimo běžný pořad hlasovat o změně pořadu schůze.
Původní návrh zákona vycházel z toho, že v nejvyšším pásmu zdanění mají být automaty, odborně technická hra, to je aktuálně splněno a na tom se nemá nic měnit ani tímto návrhem. Cílem předkládaného návrhu je ale rozdělit nižší pásmo zdanění na střední pásmo a nízké pásmo. Ve středním pásmu zdanění mají být nově zdaněny živá hra, bingo a loterie. O zařazení živých her do vyššího pásma rizikovosti není sporu. V případě loterií je nutné přiznat, že se u nich významně uplatní kritérium ziskovosti. Na internetu dokonce najdete stírací losy a v praxi jsme také zaznamenali snahu o zavedení her, které by byly formálně loterií, ale tvářily se jako živá hra. Pokud by už tak bylo možné souhlasit s tím, že klasická loterie je relativně neškodná, tak loterie v dnešní podobě až tak nevinná určitě není. Z adiktologických analýz vyplynulo, že tyto hry sice určité riziko představují, ale oproti hrám, které mají být zařazeny do vyššího pásma zdanění, je toto riziko znatelně nižší. Tento systém zároveň do velké míry eliminuje možnosti daňové optimalizace prostřednictvím rezerv, zejména odkládání zdanění, které dlouhodobě tento rezort prostě má jako jediný, tento segment podnikání, má jako jediný umožněn. Sektorové zdanění. Toto není sektorové zdanění, je to prostě regulace, nastavení pravidel pro regulaci daňově uznatelných rezerv, ale upozorňuji, že v celé řadě států se uplatňuje sektorové zdanění. Navrhovaná změna tedy ve srovnání s jinými členskými státy EU patří mezi benevolentnější úpravu. Nepřináší dodatečné zdanění, nastavuje pouze tato jednoznačná pravidla. Další změna, která se týká zákona o dani z příjmu. Ta reaguje na loňské diskuze ze zemědělského výboru této Poslanecké sněmovny ohledně zdanění krajinných prvků, především remízků, které mají význam zejména pro diverzitu krajiny a její retenční schopnost. Podílí se na tom zejména celá řada nových úkonů, které byly spojeny s novelou, s novým občanským zákoníkem. Další opatření, které je obsaženo v návrhu zákona a bylo tam dáno na návrh ministra životního prostředí, je zrušení osvobození plynu určeného pro domovní kotelny, což je opatření, které má ryze důvod ochrany životního prostředí, protože s tím, že bylo zavedeno toto osvobození, tak vzrostl velký počet domácích kotelen u bytových domů, což prostě ohrožuje životní prostředí, a proto požádal ministr životního prostředí o tuto úpravu.
Děkuji. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Nyní tedy pan zpravodaj a potom zahájíme rozpravu.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jako zpravodaj krátce jenom k tomuto zákonu, jenom technicky. Jedná se vlastně o trošku technické úpravy.
První je s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně velmi podrobně zdůvodnila svůj návrh. Nezpochybňuji samozřejmě, že jak na nikotinu, tak na alkoholu, tak na hazardních hrách vzniká závislost, ale kdyby byla skutečně vláda motivována bojem se závislostí, pak by zcela jistě zvýšení daňové zátěže u těchto komodit bylo vyváženo snížením některých jiných daní, zejména odvodů, které se vážou k pracovnímu místu, neboť jistě ani vládě, ani Světové zdravotnické organizaci nemůže vadit závislost na práci. Tedy pardon, slevy na poplatníka. Zdaňování výher označilo jako neefektivní a nespravovatelné. Promiňte... které předložím v podrobné rozpravě. První se týká daně z příjmů fyzických osob. Současné vládní strany zrušily zrušení superhrubé mzdy ještě dříve, než tento platný zákon mohl vzejít v účinnost, a tak si tu superhrubou mzdu ponechaly a navzájem se každý rok ujišťují, že už ji konečně zruší. Zatím k tomu nedošlo. Prosím pěkně, netajím se tím, že z celého toho balíku daňových změn, který projednáváme, tohle pokládám za naprosto nejnebezpečnější a nejškodlivější návrh. Není diskutován poprvé. Já si nepamatuji žádný návrh Ministerstva financí v minulosti, ať už tady byly levicové, či pravicové vlády, které by cíleně oslabovaly robustnost finančního sektoru v České republice. Prosím pěkně, připomínám, že ta směrnice byla reakcí na finanční krizi. Pochopitelně, že jak Česká národní banka... Ale vláda říká: cokoliv budete mít nad toto povinné minimum, my vám zdaníme.
Někdy se říká jasně, dáváme občanům další možnost, jak se dostat k levnému alkoholu. A když si vezmete, kolik stojí v obchodě nejlevnější pivo, tak je výrazně levnější než těch 17 až 30 korun. Protože oni se to naučili, pochopili, o čem výroba piva je, pochopili, jak se jednotlivé receptury a suroviny chovají, a začali se tomu věnovat profesionálně. Další důležitá věc. Pokud se bavíme o alkoholismu, tak je to v podstatě o tom, že si člověk nevybírá moc, co pije, jde mu prostě o ten etanol. Začali si víc vybírat, začali víc chápat, takže to má pozitivní dopady i na nějakou, řekněme, kultivaci spotřebitele. Takže tolik k těm domovarníkům. Ta druhá, toto doprovodné usnesení se také týká výroby alkoholu, ale v pěstitelských pálenicích. Tam je ta situace malinko složitější. "Poslanecká sněmovna Vyzývá vládu, aby se problematikou sazeb spotřebních daní zabývala na úrovni Evropské unie a do 1. prosince 2020 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila." Myslet si, že zdražením alkoholu, a to i té výroby v pěstitelských pálenicích, se sníží množství páleného alkoholu, je nesmysl. Jediné, co se stane, je to, že se zvýší množství alkoholu vyráběného nelegálně. Dokonce u těch pálenic nějakým způsobem je ošetřena i kontrola toho, že ten kvas, který se pálí, nevznikl z nějakého kradeného ovoce. Takže tady se bavíme o poměrně velkých číslech. Já se potom o tom ještě více rozhovořím v rámci třetího čtení. Teď bych vás jenom chtěl poprosit potom o podporu a v podrobné rozpravě se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu a načtu i text návrhu doprovodného usnesení.
Takže řekněme, Piráti jsou mi ideově docela daleko, ale když jsem připodepsal zákon, aby se cyklistům, tedy vodákům dal pokoj a mohli si dát pivo na lodičce, tak jsem pro. Já to jenom dovysvětlím. Zrovna tak bych teď, dneska, promluvil k té vládní většině, tady k vašemu vládnoucímu hnutí. A jednou z klíčových věcí, které toto ovlivňují, jsou daně. A vy daně neustále zvyšujete. Vy daně zvyšujete, přijde zanedlouho hospodářská krize, čili pak to bude ještě horší.
Souhlasem s tímto naším návrhem naplníte vlastní programové prohlášení vlády, ve kterém slibujete, že vláda podnikne další kroky směřující k maximálnímu snižování administrativní zátěže pro podnikatele. Mimochodem v rozhodnutí Rady Evropy (?) je uvedeno, že Komise ve svém návrhu plánuje stanovit pravou hodnotu pro osvobození DPH do výše 100 tisíc eur, a proto rada se žádostí Slovinska souhlasila. Mám k tomu připraveno i doprovodné usnesení, které přečtu v podrobné rozpravě.
A každý, kdo se chce přihlásit do této rozpravy, jistě slovo dostane. Prosím, pokračujte.
Proto navrhuji zvýšení této lhůty z pěti na patnáct dnů. Další návrh, pod označením 3343, je návrh, který mění podání přiznání daně z nemovitosti.
Opravdu kolegy nechci jmenovat, ale byl bych velmi rád, kdybyste nechali kolegu Munzara domluvit jeho řeč.
Přesto, že stát má dostatek informací ve svých registrech, přesto nutí občana, aby toto daňové přiznání podával, i pod hrozbou pokut. Já tedy nevím, jaké bude nakonec konečné stanovisko ministryně financí, ale věřím, že toto můžeme společně prosadit, abychom snížili daňovou byrokracii pro běžné občany. Další návrh, poslední, který mám, který je pod označením 3344, je zrušení části daňového balíčku, který navyšuje správní poplatky typu návrhu na vklad na dvojnásobek. Proto navrhuji toto zrušení. Tyto všechny mé návrhy, které jsem zde přečetl, vedou a jsou motivovány cílem snížit daňovou zátěž občanů a snížit byrokratickou a administrativní zátěž občanů a daňových subjektů. Věřím, že je podpoříte.
Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Proč jste ji nezrušili tehdy? A dnes to kritizujete? Není to pokrytecké?
To je velmi zásadní rozdíl.
Toto je problematika sama o sobě. Toto zásobování teplem má určitou efektivitu, a samozřejmě můžeme si myslet o těch, kteří nám to teplo dodávají, jak to efektivně spravují a kolik přeplácejí a kolik mají různých jiných výdajů, které nám započítávají do tepla, a jaké ztráty jsou způsobeny dopravou, přesto je to jeden z nejefektivnějších zdrojů tepla oproti zdrojům, které jsme schopni efektivně dát. Toto samozřejmě v odůvodněných případech určitě možné je, a bránit lidem jít za možností efektivněji a řekneme i levněji pořídit teplo do svých domovů je jistě problém. Ale zde stojí samozřejmě také společenský zájem. A teď když si představíte, že máte proti sobě člověka a firmu, která vám obchází nájemníky a říká, tady zaplatíte určitou sumu peněz, my vám tady postavíme kotelnu, ta kotelna pojede na plyn, vy si podáte pouze žádost na odpojení od centrálního zdroje tepla a budete každý rok šetřit. Ano, my chceme levnější teplo. Z druhé strany ale jsou tito odběratelé podporováni i dotacemi.
Když jsme přijímali tento hazardní zákon, který je v praxi, tak byl diskutován a k tomu byla skutečně zpracována analýza RIA. A já si kladu otázku, proč v tomto případě také není zpracována. Ani zde nemáme odpověď od vlády. Můžeme se pouze domnívat anebo předpokládat. Pak je tady otázka zdanění pojišťoven. To, co zde řekli i moji předřečníci, velké pokušení každé vlády. Tato vláda podlehla dvojímu pokušení a jedno z nich je, že spoustu peněz mají na svých účtech kraje, takže v konečném důsledku nedofinancovala dostatečně sociální služby, které v současné době budou nuceny ze svých prostředků dofinancovat sociální služby. Jsem přesvědčen, že tento krok je špatný, a budu navrhovat, aby pojišťovny zdaněny nebyly.